Situace je celkem jasná. A také je potřeba říci, a skutečně to nechci hrotit, není to opatření proti někomu, je to opatření pro ty lesy.
Nyní faktická poznámka pana poslance Mariana Jurečky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
V tomhle období podle toho, jak se začnou tito lesníci chovat, tak to budeme ovlivňovat. Samozřejmě pokud tady bude za půl roku, za rok komplexní novela mysliveckého zákona, může ty věci docizelovat, může je zlepšit. Nebyla vůle poslanců dát ji na program.
Tak by to nikoho ani napadnout nemohlo. Asi nikoho nenapadlo, když měl jistotu, že se ten zákon projednává v připomínkovém řízení jako myslivecký zákon, že zároveň někdo z Poslanecké sněmovny ve stejnou chvíli bude toto řešit tímto nestandardním způsobem.
A to si nemyslím, že je správné používat takové nátlakové akce na naše zákonodárce. Kdo tedy tyto spamové útoky zařídil? Nebo kdo je zaplatil? Já se můžu pouze ptát. Já na nikoho neukazuji.
Pan poslanec Kott, po něm pan poslanec Válek, faktické poznámky. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. A to, že to tam neprošlo, je druhá záležitost.
Děkuji. Pan poslanec Válek, po něm pan poslanec Pražák.
Já to mám vždycky elektronicky. Protože když dostanu spam a náhodou na něj odpovím, tak většinou dostanu odpověď. Můžete se smát. Kupodivu se o tom nějak dozvěděli, a nedozvěděli se o tom myslivci. Já rozumím tomu, že zřejmě nepředpokládali, že se něco takového odváží Poslanecká sněmovna řešit. Mám ještě 45 vteřin, tak stručně - vrátím se k tomu zdravému rozumu.
Děkuji. Dále vystoupí pan poslanec Pražák, po něm pan poslanec Jurečka, Čižinský, Pikal, Holomčík, faktické poznámky. Prosím, máte slovo.
Takže ty oplocenky, které jsou v dnešní době, sice plní nějakou úlohu ochrany, ale určitě to není řešení, které by nám pomohlo. Nám zemědělcům, když to řeknu takhle. Takže tam není o tom, že to musejí nechávat v té kanceláři.
Prostě to není cesta.
Děkuji a právě pan poslanec Maria Jurečka se omlouvá dnes od 13 hodin do konce pracovního dne a ve čtvrtek 12. září, tedy zítra, z celého jednacího dne z pracovních důvodů. Pan poslanec Čižinský má slovo k faktické poznámce.
No tak pan poslanec Koten řekl silný názor a odešel. Něco vyvrátili mí předřečníci. Já bych chtěl ještě dvě informace. Zaznělo od něj, že někdo chce vybít zvěř. Jedná se o nalezení rovnováhy, nikdo nechce zvěř vybít. Takže to byla skutečně manipulativní informace. Tak to je přece dobře, že se lidé zajímají. Pan poslanec Jurečka měl pravdu v tom, že říkal, že to je velmi důležitý zákon, jeden vůbec z nejdůležitějších za celé čtyři roky, co tady budeme schvalovat. A je dobře, že se lidé zajímají. A my jsme přece jako poslanci placeni za to, že s lidmi komunikujeme.
Děkuji.
Jsem proamerický, nebo jsem protiamerický? Protože pro některé lidi jsem proamerický a pro některé lidi jsem fašista, který je proti základním principům svobody, které vládnou ve Spojených státech. Anebo jsem protiizraelský, když podporuji izraelskou Stranu zelených? Protože politická situace jak ve Spojených státech amerických, tak v Izraeli jako v každé zastupitelské demokracii se neustále mění a vyvíjí. Takže ano, podporujme férový přístup ke Státu Izrael, podporujme jeho snahu a boj o jeho existenci, bezpečnost tohoto státu a jeho občanů, ale ve stejný okamžik měřme opravdu každému stejným metrem, protože přehnaná ochrana Státu Izrael bude vyvolávat antisemitismus. Tak je to vždycky - všeho moc škodí. Pojďme být racionální, objektivní, pojďme to probrat.
Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Vítězslav Válek také s faktickou poznámkou, připraví se Leo Luzar a poté Pavel Žáček. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Nyní pan kolega Luzar také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji. Jsem ráda, že má slova vyvolala konečně pozornost někoho, že se i zamyslel a poslouchal. Bohužel neposlouchal správně. A jestli se UNESCO plete do politiky, tak máte pravdu. Zkusme vidět ty mohutné rozdíly ve vážnosti toho orgánu jako takového. A to jsme úplně odbočili od té základní diskuse, která tady byla uvedena. Děkuji.
Děkuji za slovo. Víme o tom všichni. Nemluvě o odělení Polska, nemluvě o okupaci baltských zemí, Besarábie a dalších území. Čili to je nutné si připomínat a rozhodně bych odmítl, aby tato ruská a sovětská imperiální politika byla spojována s politikou obrannou Státu Izrael.
Ještě faktická poznámka Leo Luzara. Pane poslanče, máte faktickou poznámku.
Děkuji. Já se pokusím reagovat na kolegu předřečníka. "Pokud strana Likud vyhraje volby, anektuji strategicky významnou část okupovaného Západního břehu Jordánu," prohlásil izraelský premiér Benjamin Netanjahu.
Připraví se pan navrhovatel.
Já jsem chtěl původně říkat hodně podobné věci, které říkal Luboš Zaorálek.
Mám to brát jako procedurální návrh? V tom případě o něm dám hlasovat bez rozpravy. Procedurální návrh, který zazněl, je přerušit toto jednání do projednání v zahraničním výboru. A tak to usnesení asi bude součástí toho jednání v zahraničním výboru. Takže to je podle mého soudu věc, kterou můžeme rozhodnout.
Má někdo návrh na přikázání dalším výborům? Takže tento návrh nebude přikázán dalším výborům. O tomto návrhu nechám hlasovat. Návrh byl přijat. Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zemědělství Miroslav Toman, kterého prosím, aby se ujal slova poté, co v jednacím sále bude klidná atmosféra.
Tento návrh projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny na své 25. schůzi 4. září 2019 a doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Přispějí ke zkvalitnění vládního návrhu, a proto je podporujeme.
Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si dovolím ještě jako zpravodaj avizovat, že k dalšímu zkvalitnění vládního návrhu mám připravené dva pozměňovací návrhy, které tady ovšem přednesu, až bude čas v rozpravě.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které mám v tuto chvíli přihlášené tři poslankyně a poslance. Dalším v obecné rozpravě je přihlášen pan poslanec Jan Zahradník, kterému tímto dávám slovo.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se tímto zákonem zabýval již při jeho minulém předložení v minulém volebním období. Tehdy jsem se také snažil nějak zpřesnit definici a povinnosti útulků pro zvířata. Změna zákona z roku 2017 zavedla povinnost evidence, což tedy Státní veterinární správě umožnilo lépe kontrolovat a evidovat zařízení vznikající a sloužící jako útulky pro zvířata. Čili dramatický nárůst těchto útulků. Je zajímavé, že obce, které se starají o zatoulaná zvířata na svém území, stále mají potíže tato nalezená zvířata, o která se musí postarat, do útulku umístit.
A nyní pokročíme v obecné rozpravě, protože než byla tato série faktických poznámek, tak se mi s přednostním právem hlásil pan předseda Michálek. Prosím.
Ten bohužel skončil tím, že ho Poslanecká sněmovna zamítla. Vlastnická politika není v České republice nová věc.
Jsou do ní přihlášeni tři poslanci a poslankyně. Jako první paní poslankyně Pastuchová, poté pan předseda Vondráček a poté pan poslanec Martínek.
A kdybyste si přečetl ten pozměňovací návrh, tak tam žádné kvóty nejsou.
Děkuji za slovo. Je to výsledek kompromisu, který jsme našli v rámci jednání pracovní skupiny předsedy Poslanecké sněmovny, podepsáni pod ním jsou poslanci Vondráček, Michálek, Jurečka, Martínek. Podařilo se nám najít nějakou zlatou střední cestu, aby ten zákon nebyl jenom formální, ale aby skutečně měl i nějaké důsledky v praxi. Využívám toho, že je podrobně odůvodněn v rámci svého písemného vyhotovení, a odkazuji tedy pouze na jeho číslo. Děkuji za pozornost.
Prosím.
Hlásím se k pozměňovacímu návrhu sněmovní dokument 2615, pozměňovací návrh můj a pana kolegy Staňka, který upravuje vlastnickou politiku.
A to by v tuto chvíli měla být poslední přihláška do podrobné rozpravy, takže pokud se někdo další nehlásí, tak bych podrobnou rozpravu ukončil. Prosím paní ministryni nebo pana zpravodaje, jestli je zájem o závěrečná slova po druhém čtení. Není tomu tak. V tom případě, jsem nezaznamenal žádné návrhy, které bychom v tuto chvíli měli hlasovat, a já druhé čtení tohoto návrhu končím. Prosím, ujměte se slova.
Na základě nařízení EPPO bude na konci roku 2020 nebo počátkem roku 2021 zřízena nová unijní instituce, a to Úřad evropského veřejného žalobce. Tento úřad byl zřízen v režimu posílené spolupráce, ke které se zavázalo celkem 22 členských států. Hlavním cílem tohoto nového úřadu je trestní stíhání pachatelů -
Děkuji.
- je trestní stíhání pachatelů trestných činů proti finančním zájmům unie podle směrnice Evropského parlamentu a Rady, tak jak jsem uváděla. Jinými slovy Úřad evropského veřejného žalobce bude u vymezeného výseku kriminality plnit úlohu, kterou jinak plní státní zástupce.
K tomu mám na závěr dvě poznámky. U původního návrhu z loňského roku vadily formální legislativní záležitosti a technické důvody. Obojí se nyní vyřešilo díky spolupráci s legislativci Ministerstva práce a sociálních věcí, jak tady o tom hovořil pan kolega, senátor Miloš Vystrčil. A tady si dovolím skončit. Státní rozpočet a jeho nastavení je vizitkou každé vlády.
Tak, pane poslanče, máte slovo.
Změna navržená Senátem pomůže řešit aktuální situaci nízkých důchodů stávajících důchodců, především žen s více dětmi. Samotný návrh má nízké administrativní náklady i přijatelné rozpočtové dopady. Rozpočtové požadavky změny se také budou postupnou změnou věku odchodu do důchodu snižovat až na úplnou nulu. I proto jsme se jako Piráti rozhodli daný návrh podpořit.
Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Já mám velkou radost, protože to vypadá, že jsme přeprogramovali pravici. To je dobrá zpráva. Nicméně dovolte, abych vám připomněla, že v minulosti, když tu vládly pravicové vlády, tak jste seniorům nepomáhali. Probíhaly tu asociální diskuse a ty valorizace ani nedosáhly ve svém součtu za celou dobu vašich vlád naší jednorázové valorizace. Odvoláváte se tady, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, na zákon o valorizaci. Ale kdo ten valorizační vzoreček před několika lety změnil? Já upozorňuji, a ještě jednou bych chtěla, aby to zaznělo. Doposud nebylo vysvětleno, proč se řeší situace seniorek až 25 let po nástupu do starobní penze. A jsem velmi ráda, že tu zaznělo, že přesně tyto konkrétní návrhy my projednáváme. A jak jsem uvedla ve svém úvodním slově, tak je v příštích týdnech představím a navrhnu. Protože tento senátní návrh by to znemožnil. Děkuji.
Paní ministryně, vy jste obvinila naše vlády, že jsme nechali důchodce živořit. To je v ostrém kontrastu s vaším veřejným mediálním výrokem, že za Kalouska se měli důchodci lépe než dnes. Ono je to totiž samozřejmě relativní, ale je to pravda. To je objektivní statistický fakt.
Potom pan poslanec Bauer a potom se přihlásila paní ministryně Maláčová.
Děkuji za slovo, budu velmi stručný. My se tady asi s paní ministryní neposloucháme.

A já jsem se vás tehdy nejenom tady na plénu Poslanecké sněmovny, ale několikrát na výboru pro sociální politiku zeptal, jak jste přišli na těch 85 let. Já jsem se dokonce ptal vašich úředníků na ministerstvu, jak paní ministryně na to přišla, nebo jestli na to přišli ti úředníci - a ono z toho vyplynulo, že jste se opravdu skoro podívali z okna a našli jste prostě 85 let. A my jsme řekli, že to není úplně šťastné, a proto jsme tehdy přišli možná že ne s dokonalým legislativním návrhem, jak těch 85 let lépe vyjádřit prostřednictvím 20, resp. 25 let a déle u lidí, kteří jsou v důchodu. To je celá podstata našeho pozměňujícího návrhu. Proto jsme v podstatě i vás vyslyšeli, protože bylo jednoznačné, že to je trochu vycucané z prstu, tento věk, a přišli jsme s touto alternativou. Není to žádná reforma, je to dílčí krok, který mně osobně připadá spravedlivější.
Pan Miloš Vystrčil není v Praze, jede sem, jede do Prahy z nějaké dálavy a tahle dohoda tady byla. Nelze v 8 hodin ráno změnit ten program tak, že ten bod zařadíme po třetích čteních, aniž by to odsouhlasil ten, kdo to sem má přijít obhajovat. A skutečně ve chvíli, kdy se to pan Vystrčil od nás dozvěděl, tak od té chvíle se usilovně snaží spojit s paní ministryní Maláčovou, která mu ale nebere telefon. Takže já navrhuji, aby se revokoval program dnešního jednání a ten bod se zařadil skutečně na odpoledne, tak jak to bylo dohodnuto. Ten návrh předkládal předseda poslaneckého klubu ČSSD pan poslanec Chvojka. A není z Prahy, aby sem přijel z Kobylis.
Teď jsem mluvil s panem předsedou Kuberou, proto jsem se zdržel. Je možné, že diskuse o lesním zákonu, aspoň podle obsahu mailu, bude delší, a možná je ta diskuse zbytečná. Takže zvažme, jaké návrhy podáváme. Jinak z procesního hlediska já samozřejmě vnímám procesní návrh na revokaci hlasování o pevném zařazení bodu, tak jak ho navrhoval pan předseda Chvojka. Myslím si, že to není v rozporu s jednacím řádem, není to nový návrh, který bychom ještě teď dodatečně projednávali.
Ten otevírá přece ten senátor.
Pokud ten bod byl zařazen jako první po třetích čteních, tak není zařazený na odpoledne, podle té původní dohody. Takže revokace je nutná. Vy jste to načetl, pane kolego Chvojko prostřednictvím pana předsedy, bohužel špatně. Takže pojďme to změnit, ať se tady nezdržujeme. Ten bod chceme projednat. Paní ministryně Maláčová chodila za senátory celé léto, žádala je, ať se to projedná co nejdřív. Senátoři jí chtěli vyhovět, my jí chceme vyhovět. My jsme ten bod podpořili, jenom prosím, všichni respektujme dohody, které děláme s kolegy, kteří jsou z jiné komory než my.
Tak za prvé, já jsem žádnou dohodu neudělal. Prosím, nepeskujte mě za něco, o čem nevím. To je, jako kdyby Pepa udělal dohodu s Frantou a pak byste se obraceli na mě. Já jsem u té dohody nebyl, nikdo za mnou nebyl. Omlouvám se, nevěděl jsem o tom. Za druhé, pane předsedo Kalousku, nevím, jaké zmatky. Prostě se snažíme, aby se projednal zákon, protože když se neprojedná tento týden, tak bude velký problém. Snažil jsem se proto tedy ho zařadit na dnešní dopolední program.
A jenom abych trochu uklidnil ty zmatky, mluvil jsem i s příslušnými pracovníky. Já bych zklidnil tu atmosféru, zkusme najít řešení. Předpokládám, že paní kolegyně hlasovala pro, takže může navrhnout revokaci.
Dámy a pánové, jedná se o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o obchodních korporacích a další související zákony. Na přípravě tohoto zákona se podílela odborná komise složená z předních českých akademiků a zástupců Nejvyššího soudu. Přestože jde na první pohled o novelu velmi rozsáhlou, obsahuje pouze několik málo koncepčních změn. Na mnoha místech se důsledně promítají změny provedené v jiných ustanoveních, aby byla zajištěna konzistentnost zákona. U takové právnické osoby má být vždy dohledatelná fyzická osoba, která jménem právnické osoby jedná a kterou lze případně také volat k odpovědnosti.